OECD při hodnocení tzv. slabých stránek stávajícího systému financování škol a školských zařízení v České republice upozornilo zejména na toto: Rigidní systém národních, rozuměj republikových, normativů neumožňující zohlednit objektivní specifika vzdělávacích soustav v jednotlivých krajích. Stejně tak chybějící národní regulace financování nepedagogické práce. Dále namítá OECD možnost konfliktu zájmu krajů jako zřizovatelů škol a zároveň prostřednictvím svého úřadu i distributora finančních prostředků státního rozpočtu školám jiných zřizovatelů. Ve svých doporučeních pak OECD považuje za klíčové zejména přenést odpovědnost za financování mateřských a základních škol na stát, zaměřit financování na školu jako instituci a omezit financování vzdělávacích programů. Všechny tyto požadavky změny financování, tak jak jsou předloženy, respektují.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Součástí tohoto tisku jsou i podzákonné normy. Definice problému. Současný systém normativního financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu kodifikovaný ve školském zákoně je založen na principu financování prostřednictvím tří normativů. Republikové normativy stanoví ministerstvo jako výši výdajů připadajících na vzdělávání a školské služby na jedno dítě, žáka nebo studenta příslušné věkové kategorie v oblasti předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, středního a vyššího odborného vzdělávání na kalendářní rok. Tyto republikové normativy slouží pouze k transferu prostředků státního rozpočtu z rozpočtu ministerstva do rozpočtu krajů. Krajské normativy pak rozpočítá krajský úřad jako výši výdajů připadajících na jednotku výkonu na kalendářní rok. Tyto krajské normativy slouží k transferu prostředků státního rozpočtu z rozpočtu kraje do rozpočtu jednotlivých škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí. Zvláštní pak jsou normativy pro soukromé a církevní školství, které stanoví ministerstvo a slouží pro poskytování dotací jednotlivým soukromým a církevním školám a školským zařízením. Současný systém financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí, dále také regionální školství územních samosprávních celků, ze státního rozpočtu se vyznačuje řadou problémů, jejichž důsledkem je nerovné postavení jednotlivých srovnatelných příjemců v rámci České republiky. Jako základní problémy bych pojmenoval nepředvídatelnost financování, rozdíly v platech v jednotlivých krajích zejména v oblasti nenárokových složek, a problémy především v odborném učňovském školství zvláště při odchodu žáků ze systému. Dovolím si jenom krátce shrnout nedostatky současného systému. Při normativním rozpisu prostředků státního rozpočtu do rozpočtu jednotlivých krajů nemůže Výše normativů navíc není dlouhodobě předvídatelná nejen ze strany škol jako příjemců finančních prostředků, ale ani ze strany ministerstva. Systém nezohledňuje skutečný rozsah vzdělávání poskytovaného žákům konkrétní školou. Zde bych jenom z praktického. Škola, která má vyšší věkovou strukturu, je podstatně více znevýhodněna než ta, která má mladší věkovou strukturu.
Navrhuje se Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení, neboť je nutné, aby byl zákon zrušen co nejdříve, tak aby podnikatelé mohli mít možnost podnikání v tomto regionu."
Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče.
Proto jsem žádal o to stanovisko.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Že ta diskuse není s ohledem na postoje a stanoviska evropských institucí? Jestli ta diskuse tady tak trošku neběží pouze o tom, kdo ten návrh předkládá.
Děkuji.
Navrhuji nyní v rozpravě zkrácení na 30 dnů, což úplně postačuje, abychom neměli 60 dnů, abychom se mohli tím druhým a třetím čtením zabývat na zářijové schůzi, protože Senát by to stejně jinak neprojednal. Takže dřív nemohl přijít na schůzi Sněmovny. Čili pokud jde o stanovisko Úřadu pro jadernou bezpečnost, to lze vyžádat na jednání výboru. Není v tom žádný problém. To se ale týká jiného zákona!
Děkuji.
Děkuji.
Děkuji. Prosím.
Děkuji.
Děkuji za závěrečné slovo. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému garančnímu výboru? Zahajuji tedy hlasování o přikázání výboru pro obranu jako garančnímu výboru. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán výboru pro obranu jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru?
Děkuji.
Má někdo ještě jiný návrh? Budeme tedy hlasovat o přikázání výboru pro evropské záležitosti jako dalšímu výboru. Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro evropské záležitosti. Dále je tady návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji a končím projednávání prvého čtení tohoto návrhu.
Je to drahé a komplikované. Z důvodu nadbytečnosti dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Dalším přihlášeným je pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane kolego, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající.
Já se vám, pane poslanče, pokusím zjednat nějakou důstojnou atmosféru, pokusím se ztišit sněmovnu. Podařilo se.
Tak to není, přátelé. Je potřeba říci, že zastupitelstvo obce může vypsat referendum samo. Když zrušíme kvorum, tak to má tady další háček, tento návrh zákona. Protože víte, to referendum se vždycky svolává na konkrétní téma a to téma by mělo tu společnost zajímat. Varuji před zrušením kvora. Varuji před úpravou tohoto návrhu zákona. Obec je něco jiného než tady v Praze Sněmovna. Tady vám možná někdo nadává po facebooku nebo po internetu. Takže prosím vás, rozum do hrsti a zamítněme to už v prvním čtení.
Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Když budete jenom minutu věnovat té statistice, kterou vám přečtu, tak uvidíte, že to je nástroj, který je zakotven, který je účinný.
My podpoříme návrh na zamítnutí v prvém čtení. Když se nám toto napříč politickým spektrem podaří lidem vysvětlit, tak tady nepotřebujeme vymýšlet účelové zákony a další a další věci.
Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel? Pan zpravodaj?
Děkuji za slovo. V rozpravě vystoupilo pět kolegů, s faktickými připomínkami vystoupilo deset. Děkuji za pozornost.
Děkuji vám.
Zde přítomný pan ministr dopravy disponuje zmocněním pana předsedy vlády a skutečně byl připraven na základě jeho zmocnění to předložit. Teď můžete hádat, jestli to byl ministr financí, který ten návrh zákona předložil, nebo ministr zemědělství, na jehož popud Ministerstvo financí ten návrh zpracovalo. Ne, ten návrh zákona vedle pana předsedy vlády podepsal pan ministr Ťok! Domnívám se tedy, že je naprosto vyloučeno, abychom tento návrh projednávali bez přítomnosti pana ministra financí. Možná je všechno v naprostém pořádku. Pevně doufám, že nebudu jako zpravodaj přinucen klást své otázky tak dlouho, dokud se pan ministr financí nedostaví. Já jsem vás již při schvalování tohoto programu prosil, zda bychom nemohli tento bod projednávat až zítra, až tady pan ministr financí bude. Dovoluji si tedy dát procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a zařadili jeho pokračování jako pevný bod zítra bezprostředně po polední přestávce.
Já děkuji. Takže pane zpravodaji, jenom abych zopakovala váš procedurální návrh. Vy navrhujete přerušení bodu a jeho pevné zařazení na zítra jako první bod, ale to je úprava programu.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nyní tedy bych vás chtěl seznámit se závěry... Budeme se věnovat pořadu schůze, tak věnujte pozornost tomu, na čem se shodlo vedení Sněmovny. Jako další pevně zařadit bod 221, což jsou dotační programy, tisk 840, a poté bychom pokračovali body z bloku prvních čtení, a to v pořadí 29, 45, 46 a dále s tím, že body 30 až 43, což jsou vládní návrhy, bychom řadili až na konec bloku prvních čtení. A případně bychom pokračovali dalšími body z bloku prvních čtení. Toto je návrh, na kterém se shodlo vedení Sněmovny a předsedové jednotlivých politických klubů. To je z mé strany všechno a ptám se, kdo se hlásí. Mám tady přihlášku pana předsedy volební komise, takže pan poslanec Kolovratník.
Jménem volební komise prosím o pevné zařazení jednoho volebního bodu. Je to bod číslo 187 - Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu.
Ještě tady mám přihlášku pana poslance Kalouska.
Děkuji za slovo. Ten první bude zřejmě jednoduchý. Děkuji. Vzhledem k tomu, že si nejsem jist, že tyto informace na grémiu zazněly, tak velmi prosím, aby tento bod číslo 223, tisk 839, já jsem jeho zpravodajem, byl zařazen jako pevný bod první bod zítra po obědě. Možná že bychom se na něj dostali i zítra po obědě.
Zeptám se, zdali ještě někdo si přeje vystoupit k pořadu schůze. Ptám se, kdo je pro.
Takový systém jsme tady měli. Ten fungoval za komunistů, naštěstí už je pryč. Naproti tomu normativní přístup, který tu v principu máme teď, vychází z logiky, že tady máme nějaký počet žáků a studentů, třeba teď zhruba 2 miliony, na které vydáme 100 miliard ročně, fakticky je to asi 90. miliard. Ta částka jako normativ se rozdělí ve prospěch konkrétní školy, na každého žáka jde nějaká suma. Je to srozumitelné, je to jednoduché, je to spravedlivé, je to přehledné. To, co v současnosti navrhuje Ministerstvo školství, tyto atributy postrádá. Není to krok lepším směrem. Ze všech těchto důvodů chci nejenom říct, že tento návrh Občanská demokratická strana nepodpoří, ale i jménem Občanské demokratické strany navrhuji, abychom předložený návrh zamítli hned v prvním čtení.
Děkuji a prosím tedy prvního řádně přihlášeného, kterým je pan poslanec Tomio Okamura, a připraví se paní poslankyně Semelová.
Vážené dámy a pánové, pokusím se především stručně shrnout, co vlastně přináší návrh změny školského zákona, který nám předložila tato vláda, konkrétně její Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Máme schválit zásadní změnu financování regionálního školství. Co tato změna podstatného přináší? Především je nutné říct, že nepřináší žádné navýšení finančních prostředků pro školy ani navýšení platů učitelů. Vládní návrh přináší zvýšení, ale něčeho úplně jiného - přináší zvýšení administrativy pro školy, které budou posílat nové výkazy na ministerstvo. Ministerstvo bere tuto kompetenci krajským úřadům. V materiálech přiložených k návrhu zákona nás vláda ústy Ministerstva školství ujišťuje, že bude potřebovat navíc pouze tři pracovní místa pro pracovníky, kteří tuto agendu pro školy budou dělat. Tři pracovníci budou podle názoru Ministerstva řešit financování několika tisíc škol regionálního školství. Ministerstvo nám sděluje, že jejich práci bude podporovat nový informační systém, a o tom, jak má ministerstvo jasno o tomto programovém vybavení, svědčí odhad ceny pořízení. To je dost velký rozptyl v tak zásadní věci. Pokud občan platící daně očekává, že ušetříme místa úředníků na krajských úřadech, které nahradí ti tři administrativní supermani na ministerstvu, tak se plete. Ministerstvo nám ve zprávě říká, že na krajských úřadech budou řešit pracovníci nové úkoly. Samozřejmě že problémy budou. V praxi tedy žádná rezerva fakticky nebude. Poslední perla celého vládního návrhu je fakt, že nový sytém financování se netýká tzv. soukromých škol a církevních škol. Patrně ministerstvo nechce dráždit lobby těchto škol při protlačení této reformy financování. Takže jak hodnotit návrhy Ministerstva školství na reformu financování? Myslím, že můžeme stručně rekapitulovat. Jde o navýšení administrativy škol. Jde o nejasnou představu o řízení a zajištění celého procesu s výrazným rizikem pro řadu škol. Ministerstvo odpovědnost za řešení těchto rizik nechává na krajských úřadech a přitom jim nedává reálnou možnost tato rizika řešit. Některé nedostatky normativního systému se řeší ukvapenou reformou, která má především centralizovat moc ve financování regionálního školství u ministerstva.
Pak byly dvě varianty, u kterých na Ministerstvu financí napsali: Ve prospěch klienta. Jednu z těch dvou jsem vám předložil. A pak bylo asi pět nebo šest variant, ve kterých bylo napsáno úředníky z Ministerstva financí: Ve prospěch klienta a ve prospěch pojišťoven. A tak vnímám i ten vládní návrh. Pan ministr financí říká, že ten návrh je úplně jiný než návrh pana poslance Šincla, tak kdybych tohle se pokusil rozsoudit, a to můžu, jsme v Poslanecké sněmovně a všichni jsme poslanci, tak oba tito kolegové mají pravdu. Všichni ostatní poslanci ze všech ostatních poslaneckých klubů hlasovali pro, když jsme to poprvé projednávali na rozpočtovém výboru. Potom ale pan ministr Babiš označil tento návrh za lobbistický a nevím jaký, důsledkem toho bylo, že ten zákon nebyl přijat, což nám nevadilo, protože pokud se domníváme, že nejlepší je žádná regulace, tak pokud nějaký typ regulace není přijat, tak nám to skutečně nevadí. Pokud ti, kteří chtějí regulaci, říkají, že mají na mysli hlavně ty klienty, tak to skutečně můžete podpořit. Ale co je klíčové: Měli bychom pracovat na zvýšení finanční gramotnosti klientů nebo občanů, protože žádný zákon nezaručí to, že někdo nepodepíše pro něj osobně nevýhodnou smlouvu.
S přednostním právem pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo. Pane předseda Stanjura položil panu ministru financí otázku, když to byl v případě pana poslance Šincla lobbistický návrh, proč to není lobbistický návrh teď.
Legislativně technická úprava je uvedena v usnesení rozpočtového výboru.
Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není zájem. Děkuji a ptám se, jestli má někdo nějaký jiný návrh procedury. Budeme hlasovat o návrhu procedury tak, jak ji přednesl pan zpravodaj. Stanovisko garančního výboru?
Děkuji za pozornost.
Nyní eviduji jeho přihlášku potom k proceduře.
Vážené dámy, vážení pánové, na téma zákonů o ochraně přírody a krajiny tady už bylo řečeno mnoho. Myslím si, že v tuto chvíli už nemá smysl o něm sáhodlouze mluvit. Na začátek svého vystoupení bych chtěl jenom krátce zareagovat na slova svého předřečníka pana poslance Zahradníka, který rozdělil vědce na dvě části. Já sám považuji za nutné zdůraznit kompromisní charakter návrhu, který úspěšně vyvážil různé oprávněné zájmy a přitom vychází ze základního poslání národních parků, kterým je ochrana přírody. Ve skutečnosti je u nás ve srovnání s vyspělými státy přísně chráněn spíše menší podíl území, takže národní parky mají zásadní význam pro zachování relativně nenarušeného přírodního prostředí pro současnou i příští generace. Rozhodně by měly být uchráněny rušivých vlivů dnes i v budoucnosti a myslím si, že toto návrh zákona dostatečně zajišťuje. Chtěl bych připomenout, že je velmi dobré, že je stanovení stejného základního režimu pro všechny současné a případně i budoucí národní parky, přičemž je zároveň zajištěno, že místní podmínky v každém z nich mohou být dostatečně zohledněny. Chtěl bych upozornit, že lesy v bezzásahových územích se vyvíjejí v nové kvalitě, a to vysoké biodiverzitě chráněných druhů všech skupin a velké regenerace půd. To znamená, že se nikoli pouze jen obnovují. Chtěl bych tady připomenout, že jsem už ve svém minulém vystoupení tady poukazoval na území, na horské oblasti, které se naprosto dramaticky a nevídaným tempem vylidnily a kde není žádná změna na obzoru. A ten rozdíl je jediný - ten rozdíl je existence národního parku. Podpoří ji samozřejmě tehdy, nebo za předpokladu, že projdou, případně neprojdou ty pozměňovací návrhy, které jsou zde uvedeny.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. Nyní pan poslanec Václav Votava s faktickou poznámkou.
Pane kolego, ten návrh zákona není kompromisní. Ani náhodou není kompromisní. Takže nemluvme o tom, že je to kompromisní zákon. Já už jsem tady avizoval několikrát, jaký bude můj postoj. I když je to vládní návrh, koaliční návrh a jsem vládní poslanec, tak pro takovýto zákon nebudu hlasovat. Pokud neprojde zamítnutí, budu hlasovat pro pozměňovací návrhy pana kolegy Zahradníka, byť pan kolega je z druhé politické barikády, to mi v tom vůbec nebrání. Já hlasuji pro rozumné návrhy v tomto případě a myslím, si, že návrhy pana kolegy Zahradníka jsou rozumné a chrání zájmy právě obyvatel a lidí, kteří tam žijí.
I tento návrh byl přijat. Přikročíme k hlasování o uceleném návrhu zákona. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nyní jsme v období mezi body, takže pokud pan předseda volební komise má výsledek hlasování, tak ho poprosím, aby nás seznámil s výsledkem volby. Prosím, pane předsedo.
V tuto chvíli mohu konstatovat, že Poslanecká sněmovna byla úspěšná a předsedu vyšetřovací komise pro ÚOOZ a ÚOKFK zvolila. Bylo vydáno opět 163 hlasovacích lístků. Pavel Blažek získal 89 hlasů a Zdeněk Ondráček 61 hlas. Mohu tedy konstatovat, že pan poslanec Pavel Blažek byl zvolen předsedou vyšetřovací komise a komise tímto může zahájit svoji práci. Děkuji za pozornost a volba tímto končí.